Dnes jsme na 60 %, zaměstnavatelé tak získali 9 % a ještě k tomu tři dny bez náhrady mzdy. Není tedy ani důvod k dalšímu snižování odvodů, jak je v některých návrzích navrhováno. Do budoucna dojde podle našeho názoru i k velmi významným úsporám veřejných finančních prostředků ze zdravotního pojištění, protože lidé nebudou moci přecházet nemoci a roznášet je po svých pracovištích a zabrání se tím také následné dražší léčbě závažných komplikací spojených s přecházením nemocí. Dalších 10 % se z nemoci pořádně nevyléčí, protože se bojí o místo. Děkuji vám za pozornost.
Konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.
Cesta směrem k redukci základních oborů je dnes často zdůvodňována aktuálním nedostatkem lékařů. Pokud k posunu v nějakém oboru dojde, bude to jen na úkor oborů jiných.
Děkuji za slovo. Přeji krásný den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych se vyjádřila jménem poslaneckého klubu KSČM. Dále se na této péči podílejí všeobecní lékaři, rodinní lékaři, zdravotní sestry, školní sestry, očkovací centra, školní očkovací sestry a tak dále. Každý stát má tedy nastaven svůj vlastní systém, který mu vyhovuje, a tomu odpovídá i systém vzdělávání. Prakticky nikde nepatří do komplexní péče primárního pediatra posudková služba, sociálně-právní otázky, otázky rodinných vztahů a práva, očkování v takovém rozsahu, jak je poskytuje právě náš systém. Podle evropské směrnice může mít každý stát obor, který je v uvozovkách hoden zřetele, a jediný požadavek je na délku vzdělávání, kterou obor praktický lékař pro děti a dorost splňuje. Není tedy důvod, proč by obor, který je dobře zavedený v České republice, měl být plně kompatibilní s Evropou, když tam tato péče prakticky v takovémto rozsahu poskytovaná není. Evropský i celosvětový trend je v poskytování maxima péče v ambulancích. Z toho také pramení změna a vývoj ambulantních diagnostických a léčebných metod, které se lékař pro primární péči v nemocnici nenaučí. Já tady samozřejmě čerpám z toho, co jsem slyšela od těch, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají. Dle názoru těch, kteří se tímto oborem zabývají, prostupnost nepřinese ani rušení oborů ani poskytování péče částečně v nemocnici a částečně v ambulanci, což lze považovat za určité popření principu primární péče. Na veřejném slyšení, kterému jsem byla přítomna, se objevily otázky, které směřovaly na zástupce Ministerstva zdravotnictví, a já se domnívám, že právě na tyto otázky bychom měli dostat odpovědi v průběhu projednávání tohoto zákona. Jaké jsou důvody změny vzdělávání v oblasti péče o dítě, když zavedený systém, pro který je vzdělávání nastaveno, funguje a jsou s ním spokojeni stát, plátci zdravotního pojištění, rodiče i pacienti? Další otázka. Existuje koncepce péče o děti a dorost?
My na jedné straně čelíme vydírání ze strany Turecka a na straně druhé v podstatě čelíme žádostem o výpalné ze strany Evropské unie. Jinak než výpalné se to nazvat nedá. Z Evropské unie se stala diktátorská organizace.
Prosím, usaďte se na svá místa a poslouchejme společně pana poslance.
Proto navrhujeme po vzoru Velké Británie referendum o vystoupení z Evropské unie. Chci zdůraznit, že cílem není zničit to, co je na Evropské unii dobré. Zásadní ale je spolu s Velkou Británií, Maďarskem, Slovenskem a dalšími zeměmi, které mají eurorealistické vlády, zastavit sebevražednou proimigrační politiku bruselských elit a paní kancléřky Merkelové. Naší vizí je, že se Unie vrátí k hospodářské unii, která podporuje volný pohyb zboží. Nelze ale akceptovat, aby nám Evropská unie diktovala imigrační kvóty, aby nám Evropská unie diktovala bezvízový styk s nebezpečnými státy a další věci, které nás bezprostředně ohrožují. Proto opakuji, navrhujeme projednání našeho návrhu na referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Tak jako lidé měli možnost si sami rozhodnout, jestli do Evropské unie vstoupíme, tak je naprosto legitimní, aby měli možnost si i rozhodnout, jestli v ní setrváme, anebo jestli prostě odejdeme.
Vážené dámy a pánové, na Ostravsku gradují problémy spojené s OKD. Každý v této Sněmovně ví, že za gigantickým miliardovým tunelem na stát je také současný premiér Sobotka, který nevýhodnou privatizaci podepsal se svým kumpánem Bakalou, mimo jiné vlastníkem Hospodářských novin, časopisu Respekt a serveru aktuálně. Občané Moravskoslezského kraje jsou ve velké nejistotě a jsou s přístupem vlády velmi nespokojeni. Kromě jiného se tady ukazuje skutečné systémové selhání státu a zneužití pravomoci na nejvyšších místech, když Ministerstvo financí zjara 2014 přiznalo, že Česko v minulosti obelhalo Evropskou komisi tak, aby privatizaci dolů posvětila. V čele této země dnes stojí jako premiér člověk, který je v kauze OKD přímo odpovědný za miliardový tunel století. Člověk, který je přímo odpovědný za to, že dnes hrozí ztráta práce a obživy pro tisíce rodin na Ostravsku. Člověk, který podepsal nevýhodnou privatizaci, aby následně jeho kumpán Bakala mohl okrást horníky a jejich rodiny. Žádám vás, vážené kolegyně a kolegové, o zařazení kauzy OKD na pořad této schůze. Je ostudou České republiky, že vládu vede člověk s takovou minulostí, a je naší povinností vyzvat premiéra k demisi a státní orgány, aby konečně začaly s plnou vážností vyšetřovat tento tunel století. Přitom od roku 2012 bylo hospodaření společnosti ztrátové. Vznikají důvodná podezření, že tehdejší vlastník ani jeho statutární orgány neměli zájem na rozvoji společnosti, ale pouze a doslova na jejím vydrancování. Nyní bylo vlastnictví převedeno jinam a odpovědnost za takové, v uvozovkách, hospodaření má převzít stát a daňový poplatník. Požadujeme za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, důsledné prošetření celé kauzy orgány činnými v trestním řízení včetně osobní odpovědnosti dnešního premiéra. Požadujeme demisi Bohuslava Sobotky z postu premiéra a jeho odchod z politiky. Jako laik vím, že každá smlouva a každé ujednání, které odporuje dobrým mravům, je podle minulých i současných zákonů od počátku neplatné. Pokud by soudy v kauze OKD potvrdily tuto premisu, pak by pan Bakala musel vrátit vytunelované peníze i majetky a stát by pak měl dostatek peněz na náhradu škod, které tato privatizace způsobila.
Hezké odpoledne. Dovolte mi krátce odůvodnit, proč se o tomto chceme bavit. Zejména ve velkých městech v blízkosti chráněných budov to mělo zcela racionální základ.
Návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání nepadl, takže můžeme zahájit podrobnou rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já samozřejmě přednáším návrh na zamítnutí tohoto zákona a je to i z důvodů, že tady bylo řečeno, že zisk vytvářejí zaměstnanci.
Kdo dál do podrobné rozpravy?
Vážené kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval v obecné rozpravě, také se připojuji k panu poslanci Pilnému a dávám také návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.
To je návrh, který se hlasuje na začátku třetího čtení. Pokud nikdo další do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Paní navrhovatelko? Paní zpravodajko? Není tomu tak. V tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si uvést novelu zákona o regulaci reklamy, která je ve druhém čtení. Protože od prvního čtení uběhl již rok a půl, dovoluji si krátce připomenout obsah návrhu. Předkladatel novely zákona o regulaci reklamy nemá v úmyslu šíření reklamy v cizím jazyce v žádném případě zakázat, ale pouze stanovit pro šíření cizojazyčné reklamy zákonné podmínky. Stávající legislativní stav totiž nedovoluje řešit tuto oblast vydáváním obecně závazné vyhlášky v rámci samostatné působnosti nebo nařízením obce v rámci přenesené působnosti, to znamená, že neumožňuje využít legislativní nástroje na lokální úrovni. Podle vyjádření Svazu měst a obcí České republiky se problém šíření reklamy pouze v cizím jazyce vyskytuje v řadě měst, a to zejména v pohraničí. Navrhovaná právní úprava v žádném případě nezakazuje ani neomezuje komerční projevy reklamy, rovněž se nejedná o omezování svobody projevu nebo svobody podnikání zákazem šíření reklamy v cizím jazyce, ale pouze o stanovení zákonných podmínek jejího šíření současně s významově totožným českým textem. Naopak tím, že bude u cizojazyčné reklamy uveden i totožný český text, může dojít u některých podnikatelů i k rozšíření počtu zákazníků o české občany. Na jednání hospodářského výboru, který je garančním výborem, byl přijat dne 4. 9. 2015 pozměňovací návrh, který jsem předložila za předkladatele. Prosím o podporu zmíněného pozměňovacího návrhu přijatého hospodářským výborem při projednávání třetího čtení. Návrh zákona projednal dne 7. 10. 2015 i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde byl schválen. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Heleně Langšádlové.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Má asi dvě stránky.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám příjemný podvečer.
Veřejné tajemství je, že to bylo díky intervenci vedení České lékařské komory, která zastávala stanovisko, že je u nás lékařských oborů příliš mnoho, a další stanovisko, že vzdělávání lékařů je dlouhé. To, že je u nás lékařských oborů příliš mnoho, je naprosto pravdivou věcí. O délce vzdělávání budu ještě diskutovat. Nástavbové obory u nás přebujely. Okolo systému vzdělávání panuje velký vzpomínkový optimismus na naše dřívější postgraduální dvoustupňové řízení. Dneska si to nikdo nepřipouští. V tomto pohledu má Česká lékařská komora pravdu, že jich je příliš. Ponížit je například tak, že o jejich existenci a vzniku bude rozhodovat jenom odborná společnost třeba spolu s lékařskou komorou, popřípadě Lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, a tyto subjekty budou také doporučovat vzdělávací program, příslušná vzdělávací pracoviště, zkušební náplně, vše autonomně, mimo jurisdikci Ministerstva zdravotnictví. Lékařská komora chce k tomu ještě zkrátit dobu studia. To zkrácení je samozřejmě možné, ale jenom u oborů základních, a tam tedy tento požadavek ministerský návrh docela dobře kopíruje. Jasně to ukazuje analýza těch oborů, které jsou dnes základní a mají být přesunuty do nástavbových. Navíc hrozí riziko, že obory studované jako nástavby nebudou ani evropsky uznatelné. Týká se to velkých oborů, jako je pneumologie nebo gastroenterologie, ale také malých nedostatkových oborů, jako například nukleární medicína, dětská chirurgie či pracovní lékařství, které mimo jiné všechny jsou základními obory ve většině zemí unie. Do dalších detailů už nebudu zacházet. Souhlasím - nebo podpoříme prodloužení doby druhého čtení, jak tady navrhoval pan zpravodaj, aby bylo možno na odborné půdě výboru pro zdravotnictví ještě diskutovat. Přirozené vnímání lékařů, co je základní specializací a co je nástavbou, je ovlivněno výrazným formálním rámcem, který základní obory charakterizuje. Ke klíčovým faktům, které posilují tradici výlučnosti základních oborů, patří zejména délka studia základní specializace a zejména získání plné lékařské odpovědnosti a samostatnosti během tohoto studia.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jak už jsem tady nedávno uvedl, česká ekonomika výrazně postupuje dopředu a dosahuje čísel, která jsou výrazně dobrá i pro Evropskou unii, zastáváme jedno z předních míst. Už při projednávání zákona, který do soukromých firem stále chce zavést třetinu zaměstnanců do dozorčích rad, jsem říkal, že je potřeba do této tendence hodit vidle. Dopad na podnikatele je vyjádřen také ve stanoviscích. Nevím, kteří rozumní zaměstnavatelé se přikloní k tomuto návrhu, protože výrazně negativní stanoviska jsou od Hospodářské komory, Asociace středních a malých firem, stejně tak jako od Svazu průmyslu a dopravy. Žádné takové epidemie se v České republice nekonaly. Stejně tak jako to zaměstnanci vyžadují od svých pracovníků. Já se tady nebudu pokoušet přesvědčit předkladatele tohoto návrhu, aby ho stáhli nebo modifikovali. Také tam není nic řečeno o tom, že se nám opět naplní čekárny lékařů. Už jsme je naplnili tím, že jsme zrušili regulační poplatky.
Já také budu apelovat na zdravý rozum, a byť si vážím svého předřečníka kolegy Pilného, tak mám trošičku jiný názor na celou tu záležitost. Tady nebyla řečena jedna věc. Můžu hovořit dál? To jsou čísla naprosto nezpochybnitelná, ověřená a můžete si je ověřit. Nemocenská, jestli se zneužívá, nezneužívá. Ano, to byla jedna skupina. Lékaři byli druhá skupina. A třetí skupina byli zaměstnavatelé. Nebyli to jenom zaměstnanci. Buďme k sobě féroví! Pane předsedající, já vás požádám... To bych velmi obtížně obhajoval. Takže já se domnívám, že je potřeba mít opravdu zdravý rozum i ve vztahu na ta čísla, o kterých jsem mluvil. A to, že zaměstnavatelé, Hospodářská komora, že jsou proti tomu, aby se karenční doba zrušila, to snad tady nikoho nemůže překvapit.
A potom řádnou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zaměstnanost a veškeré benefity, které vyplývají pro zaměstnance, jsou na základě fungující ekonomiky. Ta vytváří udržitelnou zaměstnanost, a ne obráceně. Jistě je to i zásluhou všeobecného pohybu ekonomiky směrem vzhůru, ale je to především zásluha podnikatelů.
Nyní faktická poznámka pana poslance Opálky. Řádně přihlášený je pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Chtěl bych reagovat na pana předsedu hospodářského výboru. Ano, to je pravda. To, co se vytvoří v prvním a druhém odvětví, to je základ, co se přerozděluje i ve třetím odvětví a s čím může počítat státní rozpočet. Rozumím tomu, když někdo hájí svůj zisk a nerad se toho zisku aspoň z části vzdává, ale není tak dávno, co platili zaměstnavatelé ne dva, ale tři týdny nemocenské. Já bych to dal na měsíc, protože do toho měsíce by se vyřešily aspoň ty krátkodobé. My jsme to vrátili zpátky na dva, ale při těch třech měsících nikdo nezkrachoval.
Jeden z těch bodů budeme mít na programu zítra, konkrétně Irák. Protože můj názor, ale nejenom můj, ale i kolegů z ODS, je to, že pokud máme 40 tis. policistů České republiky a máme stovky strážníků obecních policií, tak by právě tyto bezpečnostní záležitosti měli řešit přednostně oni. Vy víte, že jsem byla velkou kritičkou nasazení vojáků ve Vrběticích. Byla jsem ráda, že vláda už tu misi Vrbětice dál neprodlužovala. Policie je od toho, která má chránit vnitřní bezpečnost a dbát o bezpečnost v našich ulicích. Ne Armáda České republiky!
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, my tady stále hovoříme o tom, že se o něco bojíme, že se bojíme o naši zemi, o naše obyvatele, o naši kulturu, ale měli bychom předem jasně říci, o jakou kulturu se to bojíme. Pak je nám každá armáda i policie i strach třeba z cizích kultur úplně jedno, protože tady nebude koho hájit.
Já to zde mám napsáno, ale prosím na mikrofon. Takže teď má slovo pan předseda Mihola a potom pan předseda Sklenák.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych požádat o pevné zařazení bodu číslo 75, sněmovní tisk 724, vládní návrh novely autorského zákona, a to na středu 4. 5. po již pevně zařazených bodech. Děkuji a prosím o podporu.
Dobrý den, kolegyně a kolegové. Jménem poslaneckého klubu sociální demokracie, klubu ANO 2011 a klubu KDU-ČSL vetuji zařazení nových bodů, jak byly navržena panem poslancem Okamurou a paní poslankyní Černochovou.
Tak já rozumím, že o nepříjemných věcech se vládní koalici debatovat nechce. Já mám prosbu na pana předsedu Sklenáka. Ten problém vážný je. My jsme známi svým eurorealistickým přístupem, tím, že velmi často oprávněně kritizujeme vládu, že málo hájí národní zájmy České republiky v Bruselu. Zrovna dnešní návrhy, které přicházejí z Bruselu, jsou opravdu absurdní a jdou proti vůli Poslanecké sněmovny. A co jsme slyšeli z úst premiéra? Je pravda, že jsme to navrhovali my, ale je pravda, že bez hlasů vládních poslanců by to neprošlo. To prostě není pravda. A zase se o tom nemá mluvit na této schůzi. A to by skutečně měla. A já to považuji za mimořádně důležité.
Budou vůbec - a pokud ano, jak - organizována rezidenční místa, když se nebude vědět, kam lékaři po absolvování jednotného vzdělávání půjdou? Jak vyřeší zrušení v oboru praktického lékaře pro děti a dorost nedostatek lékařů pečujících o děti dle vzorce nedostatek nemocničních lékařů plus nedostatek praktických lékařů pro děti a dorost plus nedostatek specialistů rovná se dostatek lékařů všude? Jak vysvětlí Ministerstvo zdravotnictví nutnost zrušení oboru právě praktického lékaře pro děti a dorost pro nutnost v uvozovkách kompatibility oboru s Evropou, když v současnosti máme výrazný nedostatek dětských sester, jejichž vzdělávací obor byl před lety zrušen z naprosto stejného důvodu? A poslední otázka: Jak vysvětlí Ministerstvo zdravotnictví rušení oboru praktického lékaře pro děti a dorost a očekávané zkrácení praktické přípravy mladým lékařům, když nyní chtějí vstoupit do oboru praktický lékař pro děti a dorost a v motivačním dopise to zdůvodňují tím, že vidí v oboru právě budoucnost?
Nyní pan poslanec Brázdil s faktickou poznámkou, po něm další faktická pana poslance Běhounka.
Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, kolega Brázdil mě trochu předběhl. Měla by se naším snažením prolínat záležitost, že bychom měli zjednodušit systém vzdělávání, zvýšit jeho prostupnost, a umožnit tak, abychom pro naše studenty a naše postgraduální studenty učinili náš systém plně přitažlivý. Nejde o to, abychom zde detailně vyjmenovávali jednotlivé obory, odbornosti a nepodlehli tlaku všech, kteří jsou přesvědčeni, že jejich obor je ten zásadní a naprosto neoddiskutovatelný. Všechny jsou důležité.
Další faktické poznámky nemám, takže prosím pana poslance Holečka, po něm pan poslanec Kaňkovský.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych informovat jako zpravodaj petičního výboru o projednané petici k tomuto návrhu. Krabice s petičními archy jsem přebíral na Malostranském náměstí 10. března 2016 a 26. dubna proběhlo veřejné projednání petice za účasti petentů a předkladatelů. Projednávání v konírně bylo hojně navštíveno i poslanci, kteří nejsou členy petičního výboru. Petenty z Iniciativy za zachování oboru praktické dětské lékařství vedly k podání petice hlavně tyto důvody: Jsou přesvědčeni, že se změnou vzdělávání přímo souvisí změna systému péče o děti v České republice. Obávají se rozkladu systému péče o děti a dorost v České republice, který je unikátní, levný, kvalitní a komplexní od narození dítěte až po 19. rok. Poukazují na absenci kritické analýzy dopadů novely zákona. Nebyly předloženy výhody či nevýhody zrušení oboru praktický lékař pro děti a dorost, chybí provedení SWOT analýzy. Požadavkem novely bylo zjednodušit a neprodlužovat vzdělávání, tento krok jde zcela proti tomu. Nedostatek lékařů se již nyní projevuje i na dětských odděleních a ve specializovaných ambulancích. Upozorňují na to, aby se neopakoval analogický problém jako u sester. Proto se znovu tento obor bude zavádět. Petenti varují před výrazným prodražením péče o děti a adolescenty. V zemích, kde není dostatečně zajištěna primární péče o děti, dochází k nárůstu počtu hospitalizací a specializovaných odborných vyšetření. Navrhovaná novela zákona ve svém důsledku může zhoršit dostupnost péče o děti pediatrem.
A ještě jednou opakuji to číslo: výnos pět miliard, milion daňových přiznání ročně, čtyři miliony plateb ročně.
Pan poslanec Votava se aktivně hlásí, ale o tom musím dát hlasovat. Budeme hlasovat o změně zpravodaje pro prvé čtení. Pan poslanec František Laudát není přítomen a já navrhuji, aby se poslancem pro prvé čtení stal pan poslanec Václav Votava. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo. Děkuji vám za slovo. Takže teď v jiné roli. Je vidět, že Občanská demokratická strana se vydala cestou návrhu rušení některých daní. Říkám to správně?